V žádném případě, mezinárodní situace, viděli jsme to ráno, se opět zhoršuje. Máme problémy s Tureckem. A bavíme se o nelegálních migrantech nebo nelegálních lidech. Nemyslím si a neberu argument, že naši zaměstnavatelé nebudou mít zaměstnance. Takže já budu hlasovat pro tu novelu.
Já vám děkuji za dodržení času, pane kolego. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek.
Já bych paní poslankyni Černochové samozřejmě to přímé oslovení prominul, kdyby mě oslovila pane profesore, ale nic se nestalo. V každém případě bych se tady chtěl zastavit u toho - neobviňoval jsem nikoho, že by něco neudělal v rámci těch mantinelů, které poslanci mají ve výborech. Říkám, že pokud Ministerstvo vnitra připraví nějakému poslanci takovýhle velký návrh s takovýmito dopady, bylo by korektnější, aby přicházel standardní cestou, se standardním připomínkovým řízením. A co se týče kolegy Chalupy, o tom, jak budeme mít ty spousty zaměstnanců. Takhle ta situace nestojí. Střílíme se tímto opatřením do vlastní paty kvůli hrozbám, které jsou oproti tomuhle minimální.
Nicméně v regionálním školství, na školách základních, na školách středních já to vidím jako velký problém, pokud jde o organizaci a pokud jde vůbec o to, kdo bude učit. Já bych určitě byla všemi deseti pro, aby se pomohlo učitelům, aby se podpořili učitelé. Bude to mít dopad na žáky. Jsou zařazeni v některých třídách i autisté. Tady prostě potřebují opravdu stálého učitele, který se jim bude věnovat. Jako nutné vidím zvýšení platů u nepedagogických pracovníků. To všechno bude samozřejmě záležet i na rozpočtu kapitoly školství, na tom, co dostane ze státního rozpočtu. Takže se samotnou novelou my máme problémy z těch důvodů, které jsem tady zmiňovala. Nicméně jsou některé pozměňovací návrhy, které si myslíme, že přispějí k lepšímu a které podpoříme.
Myslím, že jsem poměrně podrobně hovořila již ve druhém čtení, kdy jsem popisovala, jaká je realita v terénu a jaký je návrh současného zákona. Paní ministryně se mi snažila vysvětlit své důvody, proč tento pozměňovací návrh nepodporuje. A proto na úrovni krajských organizací vznikaly jiné vzdělávací organizace, zřizované kraji, které tuto službu školám poskytovaly. Já nemohu hodnotit, jak působí krajská organizace tohoto typu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v jiných krajích než ve Středočeském. Ale ve Středočeském kraji tato organizace funguje velmi dobře. Chci jenom upozornit na toto nebezpečí, jak by se v budoucnu tento paragraf mohl vykládat.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Není zájem. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Kdo je proti? Návrh přijat nebyl.
Jen bych poprosil, aby pan předsedající neudělal nějakou chybu.
Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil, takže postup byl v pořádku. Budeme pokračovat.
Dámy a pánové, já bych se chtěl ohradit proti tomu, aby každý, kdo přijde s nějakým návrhem, který má zvýšit naši bezpečnost, byl označován za populistu. Já pro ten pozměňovací návrh pana Klučky z většiny, z větší části budu hlasovat, a to z jednoho důvodu. Víte, my jsme teď na vrcholu ekonomického cyklu. Připouštím, že vlastně ten pozměňovací návrh zahrnuje některá ustanovení, která jsou na rozhraní řekl bych se současnou praxí Ústavy. Proto bych doporučoval, abychom tato ustanovení nepřijímali. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka, pan předseda klubu ODS Stanjura.
Mně nijak nevadí faktické připomínky mých kolegů a kolegyň. Můžeme navrhnout hlasování po jménech, vylosujeme si, kdo začne, a pak abecedně budeme říkat "ano" nebo "ne". Nechci to dělat teď, chci nechat normálně proběhnout rozpravu, závěrečná slova. Pokud to chce někdo podpořit, může být desetkrát pro, pokud chce být někdo proti, může být desetkrát proti. A my, kteří chceme část podpořit a část ne, tím dostaneme tuto možnost.
Já vám děkuji, pane předsedo. O proceduře rozhodneme na správném místě.
Takže jako hodnostně vyšší vás prosím, pojďme už hlasovat.
Tak to byla krátká faktická poznámka.
Takže samozřejmě, že jsem oslovovala pana profesora Zlatušku vaším prostřednictvím. Myslím, že to slyšeli všichni. Takže pokud pan kolega Hájek není úplně senilní, tak se mi omluví.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch.
Já si osobně myslím, že by bylo dobré, pokud by se hlasovalo také o těch jednotlivých částech zvlášť.
Já vám děkuji.
My jsme připraveni velkou část těch návrhů, které tam jsou, podpořit. Nebudu tady kritizovat, že 22 stránek připomínek bylo zpracováno Ministerstvem vnitra a předloženo až na výboru bez nějaké náležité diskuse. To není meritum mého vystoupení. Nicméně já se chci zastavit u těch pozměňovacích návrhů, které z mého pohledu jsou protiústavní a odporují našim mezinárodním závazkům. To, předpokládám, my, co jsme přísahali na to, že budeme dodržovat Ústavu a ostatních zákony, nebudeme chtít připustit. A také se přikláním tedy k tomu, abychom hlasovali zvlášť po těch jednotlivých bodech. My jsme skutečně připraveni velkou část návrhu podpořit, ale z logiky věci nemůžeme hlasovat pro protiústavní věci a pro věci, u kterých už teď Evropská komise avizuje, že jsou v rozporu s unijním právem. Mezinárodní závazky, evropské závazky a Ústava České republiky pro nás musí platit i ve volebním roce. Děkuji za pozornost.
Milí kolegové., prosím, přeneste své hovory do předsálí. Pokračujte prosím, pane předsedo.
... dítěte, žáka nebo studenta v případech, kdy je taková spolupráce nutná nebo vhodná. Myslím, že i ten jazyk je hezký. Jde o učitele, kteří příslušnou odbornou kvalifikaci nemají, ale přesto na škole učí.
Omlouvám se, ale prosím, kolegové, o ztišení.
Technické zpřesnění - a teď poslouchejte. Ustanovení pro učitele, kteří nevykonávají činnost učitele. O tom jsme chtěli hlasovat zvlášť. Hodnocení učitele, který není učitel.
Prosím kolegy, zejména tady ten hlouček. Prosím, aby se odebral do kuloárů.
Všechny tyhle věci hlasujeme v jednom balíku. A vy jste to tak chtěli, většinově. Já si tak jistý nejsem.
Vážení kolegové, již nebudu číst čísla těch bodů A1 až až až, to jsem přečetla.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, všechny vás odhlašuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Věcně jde o vymezení, na koho se vztahuje kariérní řád a nenormativní zakotvení kariérního řádu. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Jde o poslanecké návrhy poslance Zlatušky.

Já jsem si vyslechl ty argumenty, elektronická identita, vztah elektronických občanských průkazů a ty novelizace. Když to schválíme, schválíme to dneska, já v tom osobně problém nevidím, protože ta identita je tam zařazena napevno a je zařazena už i na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tak, abychom to stíhali. Zasekneme se, a tím pádem zbouráme jak elektronické občanské průkazy, tak elektronickou identitu. Říkám, u té identity to bude poměrně trošku někde ostré, bude to problematické. Upozorňuji na to. Já osobně nemám problém s tím, abychom ty elektronické občanské průkazy dnes schválili a poté dořešili elektronickou identitu, tak jak je to nyní v programu. Ale ne že schválíme elektronickou identitu a pak dojedeme elektronické občanské průkazy.
S faktickou poznámkou pan poslanec Horáček, po něm... Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dotaz, k čemu mi ten čip v současné době je a bude, na ten já neumím odpovědět. A tak si myslím, že je naprosto zbytečné teď schvalovat občanské průkazy. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji, vážený pane předsedající. Tím důvodem je, že aplikace by způsobovala patrně výkladové potíže.
A když to dneska neschválíme, tak to nestihneme projednat. To ale není logické tvrzení. A já nechci dělat zbytečnou práci. Budeme to dělat znova, a pak si tady poděkujeme všem poslancům výboru pro veřejnou správu, že se jako vždy poctivě věnovali všem zákonům. To jsou takové ty samozřejmé věty, které nikam nevedou. K čemu to bude občanům, když to dneska schválíme, kromě toho, že je to zadarmo, a kromě toho, že pan premiér Sobotka to už ohlásil v Hradci.
Děkuji panu předsedovi.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my si nemyslíme, že zákon o občanských průkazech je úplně provázán s tím zákonem o elektronické identitě. My potřebujeme stihnout lhůty, a občanské průkazy pro nás tiskne a připravuje Tiskárna cenin. Potřebujeme zákon, potřebujeme přípravu, potřebujeme aplikační dobu. To znamená, z našeho pohledu nic nebrání tomu, abychom dnes o tomto zákoně hlasovali.
Děkuji, to bylo závěrečné slovo pana ministra. S přednostním právem... Není tomu tak. Pan předseda Stanjura.
Stát má právo si pro pobyt cizinců stanovit své mantinely, stanovit své podmínky. Podívejte se na jiné země kolem nás. Jestli je tam problém, tak pojďme o něm diskutovat. Já ho prostě nevidím. Soudy. Z Policie České republiky to přecházelo na Ministerstvo vnitra. Každý senát má tři lidi. Proč to ministerstvo nenavrhlo zrušit ten první stupeň, tu nezávislou komisi? A já bych s tím neměl vůbec žádný problém. To jsou lhůty, ve kterých ty soudy rozhodují. Nikdo do toho nemůže zasáhnout. Nebo to někomu vyhovuje, ale potom ten verdikt není verdiktem zkoumání přezkumu správního soudu - nebo, pardon, správního orgánu. To přece ta Evropská komise, když mluví o přezkumu, pardon, není tam ani slovo o soudním přezkumu, mluví pouze o přezkumu. To není proto, že si to někdo vymyslel. To je velmi vážný problém. A to je v jejich prospěch. Nebo nám bude lhostejné, že tu bude zaměstnáváno v prostředí, které je nečitelné, v prostředí, které je vadné, a v prostředí, které se stává vykořisťováním cizinců?
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Poté s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Toto usnesení jsme přijali. Možná se můžeme bavit o tom, jestli vláda mohla s tím návrhem přijít dřív. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Myslím si, že máme dost instrumentů na to, zajistit pořádek jiným způsobem než prolamovat ústavní principy.
Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klučka, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal.
Když to tak pochopil, vůbec nic proti tomu nemohu namítat. A ono to hlasování prošlo.
Ale pořád je to na nic. Na tom jsme se shodli. Jinak mi řekněte, když to dneska schválíme, za měsíc to schválí Senát, pak to podepíše pan prezident, to jsme na konci června. Co si ty úřady načtou? Kolik máte těch čteček připravených? Které všechny úřady tím budou vybaveny? Budou to mít policisté, budou to mít záchranáři, bude to mít každá pošta, bude to mít každý úřad s rozšířenou působností, každá obec? Ano, nebo ne? Ale máme lhůty, říkal pan ministr. Na nic jiného lhůty nemáme. Pan ministr říká: jsme připraveni spustit zakázku. Tak já nevím, jestli mít čip na nic zadarmo je ten správný důvod. A neříkejte, pane ministře, že s ničím nepřijdete. Minule jste řekl, že ten zákon se musí novelizovat. Tak buď platí věta z minula, a pak musíte s něčím přijít, anebo neplatí a řekněte na mikrofon, že se nemusí novelizovat, a já pak mohu ten svůj návrh klidně stáhnout. No, a tak máme lhůty na zakázku, tak to uděláme. A co, tak to zase změníme za pár týdnů. Ne za rok, ne za dva nebo někdy, příští týden ve středu. Pro nás je to málo.
Děkuji panu předsedovi. Já vás všechny odhlašuji. Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělila stanovisko.
Dovolte, abych vás seznámila s hlasovací procedurou.
Děkuji. Má prosím někdo jiný návrh procedury?
Dovoluji si na tom trvat.
Kdo je pro schválení této procedury, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat.
Já jsem chtěl říct jenom drobnost. Myslím si, že je známo, že věnuji dost pozornosti bezpečnosti, ale pokud začneme tu bezpečnost nadřazovat Ústavě, tak jsme s těmi teroristy prohráli. A já jsem na tu Ústavu přísahal, takže ode mě nemůžete čekat, že něco takového podpořím.
Děkuji, pane poslanče. Tím jsme měli vyčerpány faktické poznámky.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Určitě máme mít dostatečné lhůty k projednání žádostí.